Současná pětikoalice, byť se k ní zavazovala ve své předvolební rétorice, tak ji naprosto a zcela opustila. Novela státního rozpočtu na rok 2022 předkládá výdaje v bezprecedentní výši přesahující poprvé v historii naší země 2 biliony korun českých. Ano, dnes se může zdát, že oproti návrhu na rok 2023, který byl prezentován v pondělí po schválení vládou, který obsahuje výdaje 2 biliony 223 miliard korun, již tato výše nepůsobí tak šokujícím dojmem. Věřím, že se k tomu dostaneme velmi brzy, že rozpočet přijde na pořad jednání této Sněmovny. Ale už teď chci připomenout, že vláda hovořila o snižování zaměstnanců ve veřejném sektoru před rokem, ale v praxi to jde naprosto opačným směrem. Ale nabízí se další. Nabízí se daně z neřesti na příjmové straně. Lepší a efektivnější výběr daní, což samozřejmě neznamená, že zruším EET.
O tom není spor od začátku. Jinými slovy, snížení daní zaměstnancům šlo plně na úkor státního rozpočtu, ne na úkor měst a obcí. O tom spor nebyl. To se nedá vysvětlit.
Než mu dám slovo, přečtu ještě omluvy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vám představil pozměňující návrh číslo 1330, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. V době, kdy musí šetřit všichni občané v naší zemi, stát musí jít příkladem a musí jít příkladem všechny složky státu. První, symbolická - alias nepracující prezident. Jeho okolí zneužívá tento stav a ve velkém utrácí za nic. A že se tomu tak děje, víte vy všichni, co tady sedíte, včetně vás, kteří vždy hlasujete byť proti jediné sebrané koruně Kanceláři prezidenta republiky. Člověku, který byl pravomocně nezávislými soudy odsouzen za manipulaci veřejných zakázek a díky prapodivné milosti prezidenta Zemana může vykonávat svoji činnost i nadále. Z tohoto důvodu chceme vzít peníze právě jemu, abychom snížili riziko, že s našimi společnými financemi se budou dít manipulace, podvody a další nekalosti. Navrhujeme tyto finance přesunout na program protidrogové politiky, konkrétně 12 milionů, a podporu činnosti v oblasti mládeže a sportu, konkrétně 18 milionů. Buďme zodpovědní a seberme Kanceláři prezidenta republiky 30 milionů.
Hlásí se s faktickou pan poslanec Viktor Vojtko, připraví se, pokud nebude další faktická, pan předseda Jakub Michálek s přednostním právem.
Myslím si, že vše důležité řekl Šimon Heller.
Nyní s přednostním právem pan předseda Jakub Michálek.
To si myslím, že správné není. A dokonce si myslím, že byli i poslanci z opozice, z ANO, kteří kritizovali tu milost jako nevhodnou a kteří kritizovali, že o veřejných penězích nadále rozhoduje pravomocně odsouzený manažer. Takovýmto způsobem zkrátka veřejná správa fungovat nemá a nemůže. A jestli nám mají občané věřit, tak musíme tuto záležitost odmítnout jako zcela nepřijatelnou. Proto ten návrh na úpravu rozpočtu považuji za principiální a za správný. Samozřejmě před jeho předložením jsme zkontrolovali ve výkazech lesní správy, že má dostatek peněz na bankovních účtech pro běžný provoz. Tak to by se opravdu stát nemělo. Jsou to jednak adiktologické služby. Proto větší část těch peněz dáváme do rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vláda, která tady dělá valorizace životního existenčního minima dvakrát v letošním roce. Vláda, která dává finanční prostředky na zákonné valorizace v rámci důchodů. Je to zákonná valorizace, ale musíme ty prostředky na ty důchody také najít. Jsou to všechno věci, které tady pomáhají těmto lidem, občanům. A vy tady říkáte, že jsme jako nějaká elitářská vláda? Vždyť ta vláda se snaží pomáhat v rámci možných kompromisů. Tak si to v hnutí ANO ujasněte, co říkáte vy tady při tomhle projevu, co říkají vaši kolegové a váš pan předseda, když dávají jiné návrhy.
Tak nejdřív k panu ministrovi Stanjurovi rychle. No, pane ministře, prosím vás, vy jste povinen připravit úspory. Vy máte nachystat, vy jste se k tomu zavázali, vy máte aparáty za sebou. A opak je pravdou. Já bych vám je odpustila, kdyby to bylo v delším časovém horizontu, ale nemáte vůbec nic. Tak prosím tady nemluvte. A o vašich deficitech. No prosím vás, těch 100 miliard, 150, které máte virtuální na rok 2023, si přičtěte k tomu schodku. A to je váš celkový schodek. Bylo to schváleno naší vládou, prošlo to prvním čtením. A vy tady žonglujete se 150 miliardami, které nemáte podloženy absolutně vůbec ničím! A proč jste elitářská vláda? No protože chráníte výrobce. Kdybyste to zastropovali u nich, tak by nemuseli vydělávat desetinásobně, ale pořád by ty miliardy měli. Proto jste pro mě elitářská vláda. A budete se pak vymlouvat, že nemáte na to či na ono.
A ano v této chvíli ty zákony neplatí, to je prostě pravda, netvrdím nic jiného. Čekáme na to, co bude z Evropy závazné. Paní poslankyně ráda říká, jaký je právník, tak sama dobře ví, že retroaktivně nemůžeme zdanit rok 2022 ani u výrobců elektrické energie. Nebo snad ano? Takže jestli je to kritika, tak samozřejmě směřuje k vládě Andreje Babiše, asi nechtě. Co se týče zdanění výrobců, nechte na nás to řešení. Ano, budeme jim brát všechno nad náklady plus přiměřený zisk a všechny tyto peníze zapojíme do kompenzace občanům a firmám.
Tak prosím, další faktická poznámka paní Schillerové.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. No, pane ministře, zase, ujasněme si to. Máme příjmovou stranu rozpočtu a výdajovou. Tady jste prosadili zákon. Na to nařízení vlády čekáme, ale už je to tím pádem mandatorním výdajem. Teď už je to sto, to je pravda, jak s tím žonglujete, ale dát to tam musíte. To znamená, váš názor, že je to příjem proti výdaji, je nesmysl. A kdybych vám ji odpustila a šla na nějaký úzus, vláda schválená, první čtení - nemáte nic. Nemáte vůbec nic. Takže na příjmové straně vám to chybí. Dal jste to tam jenom proto, aby vám vyšel PR schodek 295 miliard. My jsme o něm poprvé mluvili v únoru letošního roku. Takže prosím neříkejte, že to měla schválit vláda Andreje Babiše, která vůbec ještě energetickou krizi neřešila. No a ještě k panu Jurečkovi. Víte, ten rok 2020, vy říkáte, že nebyl turbulentní. Vy v propadu ještě nejste. Je zpomalení, ale ekonomika pořád roste.
To jenom na okraj. Já jsem mluvil o daních, já jsem nemluvil o zastropování. Jestli vy říkáte, že se mají dodanit výrobci, tak já říkám, že zpětně to prostě z ústavně-právního hlediska není možné. A my k takovému kroku přistoupíme. Bude to podle zdroje, nebude to plošně. Je tam v této chvíli jedna hranice s tím, že členské státy to mohou snížit podle zdroje. To je přesně to, co České republice vyhovuje. Nařízení vlády bude přijato ve středu příští týden. Je to logické, museli jsme počkat nejenom na schválení ve Sněmovně, v Senátu, pak ještě na podpis pana prezidenta, publikaci ve Sbírce zákonů, takže postupujeme přesně podle harmonogramu. Jenom připomenu, že ještě před několika týdny a měsíci jste tady strašili veřejnost, že bude nedostatek plynu a budeme vypínat průmysl. To jsme vyřešili. Jakmile máme dostatek plynu, tak v této chvíli řešíme ty ceny. Mně to přijde správný postup. Protože když nemám zajištěné dodávky - a to díky vaší vládě, jednostranné orientaci na Rusko, vy o tom neradi mluvíte, tak to prostě bylo. Nic z toho díky krokům vlády nehrozí.
Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, paní poslankyně, vážení členové vlády, já začnu smířlivěji, a to tím, že musím uvést na pravou míru to, co jsem zde říkal minule.
Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. Přečtu omluvy. Já otevírám další bod dnešního jednání a tím je
V tomto návrhu řešíme několik věcí. Dále zavedení plné elektronizace karantény, tedy hlášení o nařízení, trvání a ukončení karantény příslušnými orgány ochrany veřejného zdraví orgánům nemocenského pojištění. Účinnost tohoto zákona se navrhuje prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Vnímáme rostoucí náklady, které jsou spojené s instalací a nákupem těchto plošin. A pak jsme také udělali úpravy právě v té oblasti digitalizace, v té oblasti zavedení plné elektronizace karantény. Děkuji vám za podporu a za pozornost.
Prosím, paní poslankyně.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Musím říct, že pan ministr tady shrnul všechny ty změny, které ten vládní návrh zákona obsahuje. Já jenom stručně připomenu, týká se příspěvku na mobilitu, zvláštních pomůcek nebo diet. Návrh zákona chce zlepšit podporu pro zdravotně znevýhodněné. Kromě zvýšení příspěvků na mobilitu nebo úpravy příspěvků na zvláštní pomůcky se návrh zákona také týká podpory rodičů při úmrtí miminka, jak už tady zaznělo, a další návrhy, které už nebudu opakovat. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji a otevírám obecnou rozpravu, kde eviduji dvě přihlášky. Omlouvám se, s přednostním právem se hlásí pan poslanec Juchelka a potom řádně přihlášení.
Také mě tady překvapilo na tomto tisku, že je tady spousta dalších věcí, která do toho spadla mimo to poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.
Děkuji.
Reaguji na to, co zaznělo na školském výboru z úst zástupců Ministerstva školství. To zaznělo z úst pana náměstka Millera a já bych si dovolil na to reagovat. Ještě jednou, jsou to dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.
Podfinancování výzkumu a vývoje v České republice je dlouhodobé a je potřeba to změnit. Rozpočet na rok 2022 totiž snížil financování krajských hygienických stanic, přestože se v minulých letech ukázalo, jak důležitou roli sehrávají v době krize.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Marie Pošarová. Připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. A ještě než dám slovo paní poslankyni, přečtu došlou omluvu. Omlouvá se Jaroslav Bašta od 17 hodin z pracovních důvodů.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám představila svůj pozměňovací návrh k vládnímu návrhu na změnu zákona o státním rozpočtu. Jedná se zde o navýšení objemu prostředků, které byly již bohužel vyčerpány v průběhu letošního jara. Velmi společensky důležitého a potřebného projektu půjček mladým manželům a rodinám na pořízení či rekonstrukci bydlení, což je v současné době záležitost prvořadého veřejného zájmu. Lidé potřebují samozřejmě bydlet. Poptávka zde výrazně převyšuje nabídku a v současnosti nefunguje vůbec, což je opravdu problém. Přihlásím se pak v podrobné rozpravě.
Nyní vystoupí pan poslanec Vladimír Zlínský. Připraví se pan poslanec Zdeněk Kettner. Prosím, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, já tady uvedu svůj evergreen, to je příprava na krizové situace, protože si myslím, že tato otázka je dlouhodobě jak myšlenkově, tak finančně podceňována a poddimenzována. Takže vzhledem k situaci u nás, v Evropě i ve světě lze předpokládat, že dojde k další destabilizaci zásobování energiemi v České republice.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji.
Tato skutečnost bude mít během několika dní drtivý dopad na fungování naší společnosti a s velkou pravděpodobností povede ke kolapsu či rozpadu civilizace. Je proto nutné se snažit všemi dostupnými prostředky tomuto zabránit či zmírnit dopady tohoto inzultu.
Co se týká závislosti na Rusku, to už snad nemá cenu ani komentovat. Vy jste stále doposud nepochopili elementární infrastrukturu plynu v Evropě. Závislost na Rusku si vytvořilo Německo. Tím, že vsadili na plyn, a ještě k tomu na ruský plyn, se vytvořila totální závislost střední a východní Evropy na ruském plynu. Protože jednoduše, trubka k nám vede z Německa. I když jsme měli kontrakt s Norskem, vždycky k nám šel ruský plyn. Nikoliv proto, že by to tady někdo vzýval a že by to chtěl, ale proto, že se smíchal jednoduše v německých trubkách. Musí vás opravovat odborníci, musí vám nezávislé servery Demagog dementovat vaše prohlášení a stáváte se tím lehce směšnými.
Nyní tedy vystoupí s pověřením klubu SPD, jako zástupce klubu, pan poslanec Hrnčíř s přednesením stanoviska. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, s touto novelou rozpočtu pokračuje i nadále masivní zadlužování státu. Je naprosto jasné, že vláda na úspory rezignovala. Zajisté, dopady války na rozpočet, zejména pak zvyšování cen energií, se ve výdajích státu odráží, stejně tak rozhazovačná politika předchozí vlády. Dlouhodobě je totiž neúměrně zatěžován mandatorními, tedy povinnými, výdaji. Nebezpečným trendem také je, že mandatorní výdaje dlouhodobě rostou rychleji než příjmy státního rozpočtu. Pokud by stát chtěl udržet vyrovnaný rozpočet, na zbývající výdaje by mu nezbylo ani 100 miliard, což bez půjček nelze zvládnout. Více než výše státního dluhu je problémem rychlost jeho zvyšování. Díky tomu v roce 2025 zaplatíme až 100 miliard korun ročně na úrocích ze státního dluhu. Proč vláda nechce reformovat zkostnatělý stát a prostřednictvím digitalizace nezeštíhluje státní aparát, jak slibovala? Z tohoto pohledu tedy novela nic neřeší a jen udržuje státní rozpočet na sebevražedné trajektorii, která nezadržitelně směřuje ke státnímu bankrotu. Takto koncipovaný státní rozpočet je neufinancovatelný, protože plánované výdaje státu jsou tak vysoké, že si na ně stát není schopen zajistit dostatečné příjmy. Jde tedy o další z řady vládních cynických a vědomých lží. Hnutí SPD již opakovaně předložilo své programové návrhy v oblasti struktury parametrů státního rozpočtu. Proto tuto novelu jako klub SPD podpořit nemůžeme.
Děkuji za slovo. Já jsem si říkal, že mi asi dvě minuty budou stačit k tomu, co říkal pan místopředseda Karel Havlíček. Tak nejdříve k té platbě za obnovitelné zdroje. Já myslím, že je to jednoduché, že tam se vlastně platí rozdíl mezi tržní cenou a nákladovou cenou, když to zjednoduším. Tržní cena se utrhla z řetězu. A teď k tomu vysvětlení toho úsporného tarifu. Takže platí rozhodnutí na rok 2022, to jsou ty čtyři měsíce od 1. září. Takže to platí. Ten samotný úsporný tarif v roce 2023 bude nahrazen zastropovanou cenou, protože ta úspora pro domácnosti je vyšší než ten uvažovaný úsporný tarif. Takhle vysvětlení. To je reakce na to, co se děje na světových trzích. Nikdo takový nebyl. V okamžiku, kdy se to stalo, tak my jsme iniciovali jako Česká republika řešení na evropské úrovni, o kterého si slibujeme, že se sníží spotové ceny. A teď ta debata, jestli u výrobců, nebo někde jinde. Efektem má být konečný účet u zákazníka, ať už firemního, nebo domácnosti. V okamžiku, kdy to zastropujete pouze na prvním stupni v tom řetězci, tak ano, tam můžete snížit zisky, ale nebylo by to o tolik, kolik vy říkáte. Ale k tomu přistoupíme tím, jak jsem říkal, cost plus podle typu zdroje, to si myslím, že na tom se opravdu můžeme shodnout, že to je logické. To znamená my ty firmy nevrhneme do nějakých ztrát nebo nebezpečí bankrotu, budou ty zisky nižší. Ale pak máme ještě distributory, obchodníky a pak je koncový zákazník.
Ale "rádi bychom podali veto" není pro mě to, že podáváme veto. To fakt češtinsky nejde dohromady.
Ano, dobře. Nyní tedy v rámci obecné rozpravy budeme pokračovat v rámci řádně přihlášených. Jako první vystoupí Marie Jílková a připraví se paní poslankyně Lucie Šafránková.
Děkuji za slovo. Alespoň trochu pomůže rodičům, kteří se dostali do bolestné situace, kdy se jim narodilo mrtvé dítě. Ze dne na den se jim zhroutil svět a oni se s touto situací musí vyrovnávat. Ženy mají v tomto případě nárok na mateřskou dovolenou, muži nemají nic. Mohou si vzít dovolenou ze zaměstnání, mohou se zhroutit a jít na nemocenskou, mohou se tvářit, že se nic nestalo. Jejich odsouvání se projeví později a často destruktivněji a s větší silou. Podle dostupných výzkumů jsou to nejvíc muži, kteří jsou více ohroženi rizikovým chováním, vznikem závislostí nebo i sebevraždami. K tomu často směřují z důvodu nezvládnutého procesu truchlení.